Ten svědek nesvědčil, to znamená, nestal se ten hlavní trestný čin, čili tam není žádná akcesorita, a tím pádem toho zločinného obhájce nemohu odstíhat. A musíme si vymyslet paragraf, abychom takového obhájce odstíhat mohli, i když se ten hlavní trestný čin nestal. Je to naprostá výjimka, že svádění máme jako trestný čin. Je to jenom ve třech případech, a to těch, které samy o sobě jsou beztrestné. Byl bych na to nesmírně opatrný. Navrhnu vzápětí, abychom ho přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Myslím, že tam máme dluhopisy a volební zákony. Pak prosím, nechť většina této Sněmovny rozhodne. Děkuji za pozornost.
To je procedurální návrh, takže budeme hlasovat bez rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. A navíc my víme, že se tady někdo pokoušel předložit nějaký zfalšovaný posudek.
Děkuji. Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou.
Stanovisko garančního výboru je souhlasné.
Návrh byl přijat. Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. A můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ptám se paní ministryně, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Děkuji panu zpravodaji. Procedura je jednoduchá. Trvá někdo na hlasování o proceduře? Kdo je proti? Postup byl schválen. Nyní budeme hlasovat tedy o účinnosti zákona, tak jak ji přednesl zpravodaj. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Je tomu tak. Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, pan poslanec Marek Benda se hlásí do rozpravy.
Nic v tomto pododstavci nebrání smluvním stranám, aby přijaly takovou právní úpravu, která bude chránit jiné kategorie veřejných činitelů.
Ministerstvo financí připravilo svoji verzi novely EET, která má být alternativou k návrhu, který tady projednáváme a jehož předkladatelem je i SPD. Návrh paní ministryně financí předpokládá, že podnikatelé s nízkými příjmy, kteří zároveň nejsou plátci DPH, by mohli během příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Museli by ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté Ministerstvem financí a čtvrtletně posílat Finanční správě údaje o tržbách. V debatě o EET se pořád opakuje, o kolik stát vybral více. Tahle mantra ale přece nemůže být jediným cílem vlády. Cíl musí být, aby se lidem žilo lépe. Mnoho z nich by raději jednou ročně zaplatilo třeba i víc, než platí dnes, ale s tím, že by se po celý rok zbavili papírování. A není to problém jen malých živnostníků, kteří mnozí nemají buňky na papíry. I velkým firmám vadí daleko víc byrokracie, složité formality a obstrukce úřadů než samotná výše daní. Ale cesta by měla být úplně jiná. Lákejme investory na jednoduché podnikatelské prostředí, kde firmu založíte ze dne na den, kde bude jednoduché získat stavební či jiné povolení a kde vás nebude na každém kroku obtěžovat úřad. A v tomto duchu porovnejme návrhy na změnu zákona o EET, jak tento, jehož jsme spolupředkladatelem, tak ten vládní. Proto znovu zopakuji stanovisko SPD, že prosazujeme zrušení EET pro živnostníky a nahrazení paušální daní.
Odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Je před námi návrh, který se hlasuje na začátku třetího čtení, který padl v rozpravě ve druhém čtení, a to návrh na zamítnutí. Už je to v pořádku, pane poslanče? Předpokládám, že počet přihlášených se ustálil. Rozhodneme v hlasování číslo 211 o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh zákona byl tedy zamítnut, nebudeme pokračovat. Pokračovat budeme bodem Je tomu tak. Jakmile se sníží hladina hluku, tak vám udělím slovo, paní poslankyně.
Naše předloha zavádí požadavek na bezpečnostní prověrku kancléře prezidenta republiky na stupeň přísně tajné. Již dlouhodobě tvrdíme, že kancléř prezidenta republiky by měl mít bezpečnostní prověrku, protože pracuje s informacemi, které v nesprávných rukách mohou představovat bezpečnostní riziko státu. Funkce kancléře prezidenta republiky je důležitou a váženou pozicí, která si zaslouží být obsazena důvěryhodnou a prověřenou osobou, která bude hájit zájmy státu, nikoliv své osobní. Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím o podporu naší novely.
Má zájem někdo vystoupit v rozpravě, kterou právě otevírám? Padl tady ve druhém čtení návrh na zamítnutí, o kterém budeme hlasovat. Poté bych, pokud neprojde, dal slovo paní zpravodajce, která by nás seznámila s procedurou. Ale nejdřív tedy návrh na zamítnutí. Návrh byl zamítnut. Pokračovat budeme bodem 81, ale předtím ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to je prodloužení omluvy do 12.45 pana poslance Holomčíka.
Položme si všichni tady otázku, co pro nás jsou drobní živnostníci. Pouze zdroj placení daní? Anebo si jich budeme vážit za to, že se dokážou postarat sami o sebe, nezatěžují náš sociální systém, nabízejí služby svému okolí a mnohdy zaměstnávají někoho jiného. Vždyť malé a střední podniky zaměstnávají více než 60 % obyvatel.
Také děkuji. Prosím pana poslance Bláhu, potom pan předseda Faltýnek a potom pan poslanec Strýček.
Já už jsem několikrát vám všem to říkal na hospodářském výboru, na kontrolním výboru, pojďme s tím něco udělat. Co by dělali na té vesnici? Protože tam není pracovní příležitost. Nebudou žít ve městě, ale budou žít v té vesnici. Takže o tom přemýšlejte a třeba vám to docvakne!
Teď pan předseda Faltýnek.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Milan Brázdil říká ano. Přátelé, proč to říkám? Každou návštěvu jednou za dva tři měsíce tam zažívám stejný příběh. Já říkám: Já nechci tu účtenku. A ona říká - a jsou to i Slovenky, které mluví slovensky, takže jim rozumím, i Rakušanky, kterým rozumím. Rakousko je asi také člen Evropské unie.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jménem předsedajícího rád zareagoval na slova pana poslance Munzara týkající se toho daňového džihádu. Takže já jenom v krátkosti k tomu daňovému džihádu.
Děkuji. Pan poslanec Farský, po něm paní poslankyně Majerová, potom pan poslanec Adamec.
Vaším prostřednictvím k panu Bláhovi. Já budu rád, když to nebude adresovat jenom k nám, ale bude to adresovat ke své vládě, protože ta ten problém, který tady popisoval, přesně způsobuje.
Děkuji. Také děkuji.
Děkuji. Ale bylo to na tři roky. Co jste s nimi udělali?
Jak hlasovalo vaše hnutí? Kdo to byl, kdo zavedl tři sazby DPH místo dvou? Vaše vláda! My jsme byli proti. Kdo je proti zrušení daně z nabytí nemovitostí? Vaše vláda, když jsme to navrhovali! Můžeme zrušit formulář k silniční dani - když zrušíme tu daň! Žádný formulář nebude. Podívejte se. A pak tady přijde a řekne: Já jsem pro. Tohle je konkrétní případ. Proti!
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom krátkou repliku, která tady zazněla ze strany pirátské, o přístupu sociální demokracie a KSČM k této problematice. Ač nejsem příznivcem nějakých výjimek, musím říci, že jsou oblasti, kde o výjimkách je možno hovořit. Proto jsem se také zašel informovat o tom, jak se k tomu staví ti, kterých by se to mělo týkat. A když jsem si za nimi zašel, tak mě upozornili na jeden problém. Hovoří se o plátcích DPH, ale mnoho z nich je dobrovolných plátců DPH. Tuto skupinu, a docela velkou skupinu, dobrovolných, ale malých z toho úplně vyřazujete. S tím budeme souhlasit, s tím jsme schopni se smířit.
Další faktická poznámka - pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Kupka.
Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího, ten seznam byl zajímavý. A jak jste na tom pracovali vy? Opak je přece pravdou! Tady pan poslanec Volný prostřednictvím pana předsedajícího řekl, že je mýtus, že končí obchody a hospůdky. A víte, jaký je praktický důsledek? Obyvatelé, staří obyvatelé, kteří nemají auto, musí čekat na autobus, aby si dojeli do nedalekého Slaného, aby si mohli nakoupit rohlíky a mléko. To je praktický důsledek zavedení EET! A každý podobný administrativní zásah do podnikatelského prostředí může být pro malé podniky fatální, což se ukázalo i na příkladu EET.
S faktickou poznámkou pan poslanec Kupka, připraví se pan poslanec Výborný.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, já bych také rád reagoval krátce na pana poslance Bláhu. On tady hřímal, jak za všechno můžou ty tradiční politické strany, tak já bych ho rád upozornil vaším prostřednictvím na jasná fakta. Teď je na stole konkrétní návrh, jak byrokracii a zbytečnou zátěž zjednodušit. Jednoduchý přístup, praktický a myslím, že pro podnikatele na prvním místě vítaný, je prostě takovou příležitost využít. Navíc v situaci, kdy je to změna správná, kvalitní a znamená okamžitou možnost opravdu podnikatelům ulevit.
Další faktická poznámka - pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Onderka.
Děkuji za slovo. Já bych také rád reagoval k panu poslanci Bláhovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Shodou okolností jste v jeho poslaneckém klubu. Tak podpořte dnes ten návrh, který tady je a to prostředí zjednodušuje. Opravdu, je tady Andrej Babiš, premiér.
A jestli zde padl dotaz na sociální demokracii, zda chce ulevit těm nejmenším, to znamená živnostníkům, zda chce ulevit i dalším zaměstnancům či podnikatelům, kteří podnikají při svém zaměstnání dokonce, tak samozřejmě že ano, chce. A mezi ně patří například i lékaři, kde si myslíme, že EET není zrovna to, co by úplně potřebovali a co by bylo nezbytně nutné. To znamená, sociální demokracie je připravena diskutovat o pozměňovacích návrzích v rámci rozpočtového výboru, a to vládního návrhu, který bude předložen.
Dneska se sem dováží z okolních států maso za 25 korun už upravené. Zemědělci říkají: nám nevadí výše dotací, nám vadí jenom to, že když se ty dotace sjednávaly, tak byla jiná cena eura, než je dnes. Takže dneska dostávají méně těch dotací, než jak se ta cena sjednala. Ty dotace jste sjednávali vy, tradiční strany, ne my nováčci, jak nás nazýváte. A chci jenom znova podotknout, že v tom zemědělství většina těch malých je spokojena s výší dotací. Na to bychom se měli zaměřit.
Vypadá to, že jsme vyčerpali faktické poznámky, a nyní máme čtyři vystoupení s přednostním právem, zatím. Paní ministryně financí, potom pan poslanec Farský, potom pan zpravodaj a potom pan předseda Bělobrádek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. ... kterou jsem dnes předložila na vládu. A pak mi dovolte takové malé shrnutí a názor k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je dnes projednáván. Začali jsme diskutovat problémy, které přinesla aplikační praxe. To znamená, především jsme se zabývali různými podněty o povinnosti evidovat jen na území České republiky. Určitě by to nezvládlo jedno volební období. Tak to v tom Německu je. Že prostě každý zaplatí nějakou daň. To znamená podle regionu, podle místa a tak dále. Jenom pro shrnutí. Čili zrušil zmocnění pro vládu nějakým způsobem stanovovat výjimky formou nařízení vlády. Platby kartou, nutno nadále evidovat platbu poukázkou. DIČ jsme vrátili pouze tam, kde jeho součástí není rodné číslo, a samozřejmě pracujeme komplexně na změně tohoto systému, ale on se týká celé veřejné správy. Není to příliš složité. Protože jakákoliv změna - a já toto považuji za správné - bude moci být do budoucna prováděna pouze na základě zákona. Už 12. až 19. ledna 2018 jsme poslali návrh novely, Ministerstvo financí myslím, do vnitřního připomínkového řízení.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl pouze připomenout, že trestní řízení spočívá v tom, že máte většinou nějakého jednotlivce, který stojí proti celé státní mašinérii. Ta mašinérie je ozbrojená, docela dobře placená. To je normální. Obracím se teď na hnutí ANO. A teď jim chcete přidat další trestný čin, který je naprosto vágně formulovaný. Protože kdybych si byl jistý, že všichni státní zástupci jsou normální a nebudou toho zneužívat, tak bych tady nemusel mluvit, ale realita je naprosto jiná.
Pan poslanec Klaus a čtyři další.
Já bych zareagoval na pana Ferjenčíka, který tady řekl, když obhájci se snaží přesvědčit ty lidi, aby vypovídali jinak, než se to stalo. Tady bych si dovolil vysvětlit, že právě jak se to stalo, to určuje soud. A ty dvě strany, ten státní zástupce se snaží dokázat, že se zločin stal, a ten obžalovaný se snaží dokázat, že se nestal. Na to používají různé svědky a rozhoduje to soud.
Tohle právo nikdy neměl, nikde na světě ho nemá, a pokud si někdo myslí, že ho má, tak se hluboce mýlí.
Je to fakt potřeba, protože v současné podobě, jak už jste o tom sám mluvil, je ta akcesorita účastenství. To znamená, kdo navádí někoho jiného k tomu, aby podal znalecký posudek, tak je postižitelný tehdy, pokud ten trestný čin je dokonán nebo pokud se o něj ten pachatel pokusí, ten hlavní pachatel. Teprve potom je trestný i ten návodce. A za druhé, pokrývá to i ty případy, které v současné době řešeny nejsou, jako jsou třeba ty zfalšované dokumenty, faktury. To zkrátka nevyřeší ten problém.
Pan poslanec Výborný fakticky, po něm paní poslankyně Válková.
Děkuji za slovo. I tam zaznívaly zcela odlišné přístupy.
Děkuji. Paní poslankyně Válková tu není, takže tím pádem propadá přihláška. A prosím pana poslance Bendu, který je zatím poslední s faktickou poznámkou.
A je to tak z velmi dobrých důvodů. Ne každé navádění k trestnému činu, pokud nedošlo ani k pokusu o ten trestný čin, má být samo o sobě trestným činem. Ale pokud k tomu nedošlo, tak opravdu ta míra vágnosti je přece strašně nebezpečná. Prosím pěkně.